Tam je teď situace, že několik měsíců Finanční správa nemá generálního ředitele. Finanční analytický úřad, který dnes zmrazuje a podílí se na zmrazení ruských oligarchů napojených na Putinův režim, nemá ředitele. To vám nevadí jako šéfovi bezpečnostního výboru? To se ptám. A teď nově nemá generálního ředitele ani Celní správa, to je tedy od tohoto týdne. To znamená, já se ptám, na co čeká ministr financí? Až tady bude tato novela, aby si tam mohl dát, koho chce? To znamená, politizovat tyto absolutně apolitické orgány státní správy?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě rád odpovím. Ano, jsem rád, že jsem nebyl součástí vaší Babišovy vlády, to stoprocentně, dvakrát podtrhuji, a zdůrazním to kdykoli, když mě o půlnoci probudíte. Třeba mi to ten náměstek řekl. Třeba se tomu divil. I ti náměstci se spolu baví. Nebylo to tak, že by chtěli popohnat nějakou praxi. Říkám, bylo to za zády ministra, tohoto konkrétního, předpokládám, že i dalších. A pro mě to tedy bylo vlamování se, politické vlamování se. A to, jak říkal pan Babiš, že řídí stát jako firmu do těch odborných náměstků, a prosím, ti odborní náměstci, pokud toto připustili, pokud buď neprotestovali, nebo neodstoupili, tak by měli odstoupit dnes.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Philipp. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tady se bavíme o věcech, které jsou prostě naprosto jasné. Já jsem také čtyři roky byl odborný náměstek, vyhodil mě, prostřednictvím paní předsedající, Babiš, protože jsem za KDU, a všechny za KDU bylo potřeba vyhodit, náměstky ze všech ministerstev.
Prosím, máte slovo.
Jestliže to jsou úkoly typu charakteru strategií... Takže jestliže jsou to politického charakteru, to znamená, říkám, forma strategií, naplňování, plány odpadového hospodářství, které jsou strategie státu, tak tomu rozumím. Ale já jsem se ptala na něco jiného. A pokud něco na mě máte, tak na mě klidně dejte trestní oznámení.
Děkuji.
Nikdo mi do toho nikdy nezasahoval. Ano, byla naprosto mimořádná situace, kdy se jednání vlády zúčastňovali i někteří náměstci, například to byl náměstek ministra zdravotnictví. Nikdy to nebylo tak, a jsou z toho záznamy, že by nakonec například premiér řekl. Uděláš to tak či onak. To se odhlasovalo a následně dostal ministr, respektive jeho náměstek, za úkol to zpracovat, a třeba i do druhého dne. Ten náměstek tam seděl, dostal úkol, ale dostal ho tehdy, pokud se to odsouhlasilo celou vládou. A pokud máte jakýkoli důkaz toho, že to probíhalo jinak, bez odsouhlasení vlády, tak to prosím řekněte. Není nic jednoduššího než říct: Tehdy a tehdy proběhlo to a to a rozhodl ten a ten bez vědomí ministra nebo bez vědomí vlády.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Svoboda a připraví se pan poslanec Philipp. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si skutečně připadám jako v psychedelickém snu. To, co se tady povídá, jsou všechno nesmysly, jeden hezčí než druhý, který má ukázat lidem, jaké to bylo krásné, ale vůbec to neřeší situaci, ve které jsme. A já se mohu vyjádřit ke zdravotnictví a říct, že jestli někdo pracuje, tak jsou to političtí náměstci pana ministra zdravotnictví. Ale slovo "politické" není slovo hanlivé.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Philipp, připraví se pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo.
Tak ještě jednou. Tady se mluvilo o tom, že se nevyhazoval nikdo, kdo by neměl dostatečnou kvalitu.
Ono je sice možné se usmát nad Deštníkem proti drahotě a nazývat ho všelijakými hanlivými názvy, ale to občanům moc nepomůže. Ptáte se, co děláme pro lidi, kteří se dostávají do existenčních potíží, třeba v Ústeckém kraji? Odpověď najdou na Deštníku proti drahotě. A jenom něco z toho připomenu. To občané poznají. Ale my jsme zjednodušili pravidla pro její získávání, abychom odstranili všechny bariéry, které tam jsou. Rozšířili jsme počet lidí, kteří na ni mají nárok. To je konkrétní pomoc, kterou občané pocítí, a to je ta pomoc krátkodobá. Krátkodobě se ceny energií, které rostou v celé Evropě, nedají vyřešit, střednědobě a dlouhodobě ano a na tom naše vláda pracuje.
Děkuju, pane premiére, za dodržení času. Zeptám se v tuto chvíli paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku?
Ten cedník - viděla jsem, že vás taky rozesmál. Takže opravdu oni se snaží šetřit, ale zjišťují, že už to prostě nelze, že už si opravdu hrabou na dno.
Já bych vůbec nezpochybňoval to, že se lidé nesnaží šetřit, a ani s vámi nepolemizuji o tom, že ceny energií způsobují v řadě rodin a v řadě domácností velké problémy. A netajím se také tím, že připravujeme úsporný tarif, tedy jakousi pomoc s energiemi na základě tarifu, kde bude nějaká hranice, do kterého odběratele budou s finančním přispěním státu platit nižší cenu za dodávky energií.
Pane premiére, děkuji velmi za dodržení času. S další interpelací vystoupí pan poslanec Radek Rozvoral a připraví se pan poslanec Martin Kukla.
Vážený pane premiére, můj dotaz na vás jako na předsedu vlády, který plně zodpovídá za zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, zní takto: Počítá vláda s navýšením platů příslušníků bezpečnostních sborů, a to včetně civilních zaměstnanců v těchto sborech? Můj dotaz zohledňuje situaci, kdy sílí tlaky na stoprocentní zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, kterou vykonávají bezpečnostní sbory. Prioritní zastoupení a nejvíce úkolů zajišťuje v rámci bezpečnostních sborů Policie České republiky. Ke zlepšení situace by zajisté přispělo okamžité navýšení platů těmto příslušníkům.
To vám hned dokážu na konkrétních číslech. Musíme si uvědomit, v jaké situaci jsme převzali vládu.
Radim Ucháč, předseda hnutí, dokonce říká, že zákaz potratů je příliš málo. Mám obavy, jak si tuto změnu kultury Hnutí pro život představuje. Hnutí pro život v minulosti mimo jiné prosazovalo odepřít obětem znásilnění ruskými vojáky ve válce na Ukrajině právo na přístup k postkoitální antikoncepci. Svými aktivitami Hnutí pro život ohrožuje životy a zdraví žen i v České republice. Aktivity hnutí přitom nijak neodrážejí společenské vnímání v České republice, protože dle průzkumů právo svobodné volby ženy na přístup k interrupci má podporu skoro 70 % veřejnosti. Vážený pane ministře, ukončil jste již spolupráci s Hnutím pro život, případně kdy tak hodláte učinit?
Nyní prosím interpelaci pana poslance Karla Raise na pana ministra Petra Gazdíka a připravit se může paní poslankyně Jana Berkovcová.
Přeji dobrý den. Tento slib vláda uvedla ve svém vládním prohlášení. Čili první dotaz: Kdy a jakým způsobem budete řešit zaostávání platů školských pracovníků v době mimořádně vysoké inflace? Vidím, že to stihl, takže třeba dostanu i odpověď.
Děkuji vám.
Hezké dobré odpoledne. Pro naši vládu jsou platy pedagogických pracovníků prioritou, proto zákon o pedagogických pracovnících předkládáme znovu. A znovu, jak můžete najít v eKLEPu, výslovně uvádí, že se počítá se 130 % objemu průměrné mzdy na místo jednoho pedagogického pracovníka. Ptal jste se v závěru ještě na ONIVy.
Myslím, že vám doplňující otázka dá prostor, vidím, že je o ni zájem.
Česká pošta na to reaguje, snaží se hledat úspory v personální struktuře, omezuje především manažerské a úřednické posty a tak dál.
Děkuji, pane předsedo. Zeptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku? Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane premiére, otevírací doba pošt v celé republice jednotně řešená není, ale to můžu pak doložit na konkrétních příkladech.
No, z těch dlouhodobých průzkumů je zřetelné, že typický poštovní klient využije pobočku České pošty maximálně dvakrát až třikrát za měsíc, a pokud by Česká pošta zachovávala původní modely, tak by ty pobočky zase nebyly atraktivní pro aktivní a pracující klienty, kteří si zejména objednávají zboží z e-shopu formou balíkových služeb, a tito klienti využívají primárně odpolední možnosti pro vyzvednutí zásilek, a tady Česká pošta se snaží právě této silné klientské skupině vyhovět. Bude se zabývat jak poštami, tak zajištěním obvodních lékařů v malých obcích, takže když tak doporučuji, abyste se podívala i na jednání podvýboru a tam ty podněty můžeme uplatnit.
S další interpelací vystoupí poslankyně Berenika Peštová a připraví se pan poslanec Radek Rozvoral. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, někteří dodavatelé energií rozesílají zákazníkům nové výše záloh na odběr plynu a elektřiny, přičemž si řada lidí měsíčně připlatí o stovky i tisíce korun. Zhruba polovina z nich už má nyní navýšené zálohy. Lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni, nabízí distributoři individuální splátkové kalendáře a doporučují využít dostupné sociální pomoci od státu. Zejména kvůli nepředvídatelnému vývoji na východě od nás je těžké predikovat, jak se bude situace na energetických trzích v Evropě dál vyvíjet. Přesto odborníci očekávají rapidní zdražení. Někteří hovoří o bouři, jejíž fronta se přežene přes naše území ke konci tohoto roku. Porostou ceny nájmů, hypotéky budou čím dál nedostupnější, neboť úroková sazba stoupá, čeká nás vlna zdražení potravin a energií a ten náraz bude pro obyčejné lidi neskutečně velký. Jaké konečně systémové opatření nabízíte pro tyto občany a jestli už jste pokročili dál než s tím "cedníkem", který jste lidem nabídli.
Také děkuji za přednesení ústní interpelaci paní poslankyni a nyní bych požádala o odpověď pana předsedu vlády. Pane premiére, máte slovo.
Je to Deštník proti drahotě, nikoliv samozřejmě tak, jak jste to nazvala vy. A správně jste to připomenula, protože to je přesně ta forma pomoci, kterou lidem nabízíme. My jsme si dobře vědomi toho, že ceny energií rostou, a jsme si dobře vědomi toho, že s tím řada rodin má - a logicky musí mít - problémy. Děláme dost pro to, abychom měli jadernou energii.
Byl jsem vyhozen, bylo to velmi krkolomné, protože se to muselo dělat přes poměrně drastickou reorganizaci. Přihlásil jsem se do výběrového řízení, které jsem vyhrál - bylo zrušeno.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.
Vždyť takových případů je mnoho. Tak nevím, co si tady hrajete, vždyť jste pokrytci.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher, připraví se paní poslankyně Peštová.
Seriál Jistě, pane ministře - možná se na něj, někteří kolegové, podívejte. Vy skutečně máte neuvěřitelný dvojí metr. Takže vy vlastně, zkráceně řečeno, aby lidé tomu rozuměli, vyměníte odborné náměstky za politické náměstky.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se paní poslankyně Ožanová.
Už jsem svoji erudici tady říkala, ale to je zbytečné. A myslím si, že jsem svoji práci nedělala špatně. Klidně můžete jít na to ministerstvo a zeptejte se, jestli jsem byla nespravedlivá nebo jestli jsem někoho záměrně vyhodila, šikanovala, šikanovala ho za to, že má nějaké jiné politické smýšlení, než mám já. To tam nepatří! Co je komu do toho, koho já jsem člen! Pokud mě někdo má kontrolovat a někdo má říkat a poukazovat na moje vady, tak ať říká, že jsem svoji práci dělala špatně. Ano, to je správná kritika. Ale ne, jestli jsem... ... nebo nejsem členem nějakého uskupení.
Prosím, máte slovo.
Já bych se chtěla ohradit vůči tomu, co říkal pan docent Svoboda, prostřednictvím paní předsedající. Víte, ne všichni opravdu odborní náměstci jsou političtí. U odborné práce, která se týká třeba technických údajů a podobných věcí, tak to má skutečně být. Naštěstí děkuji, že se tam tím ministrem nestal, že tam je člen jiné strany ministrem, kterého si vážím, ale prostě tak to bylo - přišel za ministryní a díval se, kde bude sedět! Vyjádřím se později jako zpravodaj.
Podle mě to sklouzává do čistě osobní roviny a to je chyba. Teď se nechci nikoho dotknout, řekl jsem jména svých dětí. To přece na první pohled je úplně jasné, protože není tak jednoduché dnes toho sekčního náměstka vyměnit, a vycházíme-li z toho, že tam je člověk, který je odborník, tím pádem to má alespoň částečně jistější. Já jsem na dvou rezortech neměl ani jednoho politického náměstka.
Věřím, že se vše podaří dovést do úspěšného konce, protože jsem slyšel spoustu vystoupení a názorů reprezentantů Moravskoslezského kraje, kteří si něco takového rozhodně přejí. Přejí si, aby byla posílena přítomnost příslušníků Armády České republiky v jejich regionu, logistické centrum hodnotí jako velký přínos pro kraj.
Nyní požádám předsedu vlády o odpověď. Pane premiére, máte slovo.
Znovu opakuji, to nejsou peníze, které někde zmizí, to jsou peníze, které budou využity pro vytvoření nových pracovních míst. Ale znovu opakuji, my nic takového neplánujeme, je to logistické centrum Armády České republiky a tak to také zůstane.
Děkuji mnohokrát za dodržení času. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Marie Pošarová a připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se ráda zeptala, proč Česká republika, konkrétně vláda, nerozhodne o odchodu z burzy v Lipsku a neprodává na burze pouze přebytky energie stejně po vzoru Francie, proč o tom alespoň nejednáte. Využijme aspoň tyto možnosti. Děkuji.
Děkuji paní poslankyni za přednesení interpelace a nyní požádám o slovo panu předsedu vlády. Pane premiére, máte slovo.
Chci jenom říct k ČEZu, že je samozřejmě majoritním dodavatelem elektrické energie, kterou zásobuje zhruba 3 miliony českých domácností, svým zákazníkům dodává také plyn, i když tam je to množství odběratelů menší, jedná se asi o půl milionu českých domácností.
To je přesně to, co by přece v žádném případě nemělo být. Takže to je jenom moje reakce na vaše vystoupení.
Prosím, vaše dvě minuty.
Ale to se bavíme zatím stále jenom o ministerstvech a bavíme se o krajích. Ale každé ministerstvo má odbory výkonu státní správy. A takhle bych mohla pokračovat dál a dál a tam bude také docházet k této obměně. A já se ptám: Dochází k této obměně právě proto, že je to třeba, anebo že je to třeba?
Nyní s faktickou vystoupí pan ministr Válek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Já jsem byl ten, který jsem hájil její odbornost tady, před kolegy poslanci z hnutí ANO. Přátelé, já se snažím chovat korektně, tak laskavě neurážejte moje náměstky.
Prosím, vaše dvě minuty.
Tak jestli toto není politické zneužití pozice premiéra a jestli toto není politické řízení odborných náměstků, tak už nevím co, čili bavme se i o této praxi, která zde byla za Babišovy vlády.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych také chtěla panu ministrovi zdravotnictví určitě říct, že v žádném případě bych si nedovolila nikoho urazit v rámci politického náměstka. Opravdu, politický náměstek je pouze ve vaší rozhodovací pravomoci, vy si ho vybíráte. Do dnešního dne mohli být pouze dva političtí náměstci a vy chcete, aby jich teď bylo nespočet. Takže já se to snažím nějakým způsobem vysvětlit.
Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí paní poslankyně Peštová, prosím.
Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Žáčka, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem se s tím v životě nesetkala, pane poslanče. Byla jsem odborný náměstek osm let a nesetkala jsem se s tím, že by mě úkoloval premiér. A mě by docela zajímalo, jak tyto informace můžete vědět, když v té době jste byl v opozici? To znamená, že jste měl přímý kontakt na odborné náměstky? Mohl byste mi říct, jaké informace vám odborní náměstci dávali?
Je to významný nárůst důchodů pro ty, kteří jsou v penzi. Problém, který tu je, je inflace.
Vidím, že ano.
Dala mi souhlas, ať tady vystoupím a řeknu to. Začali podnikat svou činnost na bývalé šachetní skládce v Bílině. Platili za ty roky, odvedli státu přes 150 milionů korun na všech daních, odvodech. Ona se ptá: Proč se českým firmám, jako je například tato Žárová zinkovna Bílina, akciová společnost, nepomůže? Proč se jim nepomůže nějakým programem , třeba i vratnou, návratnou pomocí.
Pane premiére, máte slovo.
Ano, děkuji, tak teď jsem vyslechl i otázku paní Baďurové. Jak víte, tak vláda připravuje úsporný tarif... a to bude pomoc, která určitě všem pomůže.
Děkuji mnohokrát.